Ale prosím vás, bavme se o tom, že tady byl zajímavý návrh. Ano, byli jsme za první republiky desátým nejvyspělejším státem ve světě. Také jste si ho vybrali jako ministra hospodářství za ODA. A prosím vás, když říkáte, že to nikdo nechtěl, tak já jsem dělal v továrně, která byla třetí největší smaltovnou na světě. Podle tehdejší ekonomické situace. Pravda je, že tuto továrnu zničila privatizace. Tak si to sakra přiznejme. Nebo si chcete říct, že to jenom bylo všechno dobře? On má velkou firmu, jeho syn má velkou firmu ve Spojených státech amerických, a nezlobte se na mě, jemu to vadí, že ho okradli. Ne, on to šetřit nemohl. Tak se s tím spisem musíme seznámit. A já chápu, že když ztratíte koncept, tak si tady vzpomenete na 50. léta, ale já za to opravdu nemohu. Já neobviňuji ty, kteří neprivatizovali, ty, kteří tady normálně pracovali, z něčeho, co se stalo zločinného. Prosím vás, já jsem nikdy Václava Havla nevolil prezidentem. Nejsem jeho obdivovatel. Ale ten projev přece byl jasný v tom, že říkal, nejméně 460 mld. majetku státu se tady nenávratně ztratilo a někdo ho ukradl. Tak si to sakra přiznejme! Tak já mohu jedinou věc. A mým cílem je to, aby Poslanecká sněmovna byla ochotna po osmi letech, kdy to navrhuji, prodloužit promlčecí dobu privatizačních zločinů. Nebo to nechcete vyšetřovat? Nechcete, aby se to začalo? Tak proč se tím nechceme zabývat? Nebo se promlčí za tři týdny. Ale opravdu chcete, aby i ty kroky v privatizaci, které se odehrály po roce 1999, se také promlčely? Nemáme zájem to šetřit? To je pravda. Ale majetek nebyl státu. Podívejte se, jak přežila zemědělská družstva. Přes všechny transformační pokusy 90. let. Já jsem nikoho neokradl. Nemohu, protože jsem vázán advokátní mlčenlivostí. Dovedete si představit, co jsem dělal proti tehdejšímu ministrovi zdravotnictví? Co jsem mu měl asi říkat, co jsem mu psal? Myslíte si, že to bylo dobře? A já se pokusím to na některých příkladech ukázat. Týká se Českých Budějovic. Vzhledem k tomu, že dlužník ve smlouvou sjednané době kupní cenu nezaplatil, uplatnil Fond národního majetku svůj nárok u Krajského soudu v Praze. Dlužník svou povinnost dle shora uvedených rozhodnutí nesplnil, proto podal Fond národního majetku návrh na nařízení exekuce. Je tedy evidentní, že tady docházelo k excesům, kde každý se choval trochu jinak. Já si dovolím ten dopis přečíst a prosím, poslouchejte: Já se nemám za co omlouvat. Já jsem opravdu nikoho neokradl. To přeci ne. A některé úmyslně. A kdybych mluvil o Jihočeském rybářství. Vy jste ho přece donutili vydávat majetky, které stát prodal. Jak se k tomu zachováte? A já s majiteli firmy politicky nemám vůbec nic společného. To se určitě dostaneme daleko. Nebo to nechme být, ale pak nesete odpovědnost za to vy. Nikdy to nepředložila. Nebyl přijat návrh KSČM. No tak to řekněte. Tak si přiznejte svoji vinu, vy, kteří to nechcete prodloužit, že chcete, aby se zavřela voda za tím, kdo to rozkradl. Ale prosím vás, nevykládejte mi tady ideologický kecy. Omlouvám se celé Sněmovně a zejména kolegyním za ten výraz. Ale já to jinak nazvat nemohu. A jestli chcete, já vám budu citovat například, podle mého soudu, vaše členy, kteří tenkrát trvali na tom, aby se to vyšetřilo. A já jsem tady pojmenoval minimálně dva ministry spravedlnosti, Jiřího Pospíšila a Pavla Němce, kteří kryli tyto věci a nenechali to vyšetřovat. Já neříkám, že jste to vy. Tím usnesením jsem navrhoval postup, který vede k tomu, že budeme schopni tu novelu trestního zákona přijmout a že žádost vládě je jenom k tomu, aby byla přijata analýza těch možností, jakým způsobem se u těch promlčených věcí toho domoci. Ale nezlobte se na mě, pak tu odpovědnost za ty následující věci nesete.
Takže předseda ODS Petr Fiala na faktickou.
Ale pojďme to vyšetřovat. Ale ono je to vlastně stejné. No, dámy a pánové, není to stejné. A jestli tady někdo ideologizuje, tak to určitě nejsme my. Tam se dočtete, v tomto zákoně, který je stále platný, co dělal komunistický režim a jakou vinu nesou ti, kteří ho aktivně prosazovali. Nikdo z nás nepopírá, že došlo k některým kriminálním činům, byly tady soudy, byli zavíráni ministři vlády. Dámy a pánové, to nejsou ideologické kecy, jak to nazval pan předseda Filip. To je zákon, platný zákon České republiky.
To byla poslední faktická. To je tedy návrh, jestli tedy i zástupce navrhovatele souhlasíte, že bychom přerušili tedy... dobře. Vyhlašuji pauzu a ve 14.30 budou pokračovat interpelace.
Tolik tedy mé úvodní slovo.
Není to dobře, není to dobře pro nikoho. Továrny vyráběly zboží, které nechtěli už ani v Sovětském svazu. Transformační vlády. A já si myslím a věřím tomu, že dobře věděli, jaká rizika tento transformační proces nese. Mimochodem Lovochemie je dneska ekonomickým srdcem Agrofertu.
Takže pokud se můžeme bavit o zlodějích, tak se spíš podívejte do zrcadla.
Děkuji a nyní pan poslanec Ondráček. Připraví se pan poslanec Žáček. Dále tady mám přihlášku pana poslance Klause a pana poslance Beitla. Tak prosím, máte slovo.
To jenom abyste tušili, jaké téma, když se vracíte do možná 50. let. A k panu poslanci Stanjurovi vaším prostřednictvím, pane předsedo. Já s vámi plně souhlasím. Protože ono to má svoji přímou úměru. A to je přesně ono! Když ty podniky neexistují, tak nemůžou vypouštět ty škodliviny do ovzduší.
Tak prosím, máte slovo.
Já bych navázal na pana kolegu Ondráčka. On se taky snížil počet zavražděných, počet popravených, počet vyslaných do táborů nucených prací a tak dále. Nesouhlasil bych s panem kolegou Krejzou jenom v jedné věci - že nejde o vyvolávání duchů, ale o legitimní diskusi o naší minulosti, která je stále ještě živá a je součástí naší politické a společenské reality. Myslím si, že je to obrovská chyba nás i naší společnosti.
To byl pan poslanec Žáček.
Tak mi trošku vyskočil adrenalin. Zareagoval bych na to první vystoupení pana Ondráčka, když mává směrem k našim lavicím a říká, že jsme rozkradli něco. Tak já bych ho rád požádal, aby byl konkrétní.
Nyní pan poslanec Beitl.
Vážené dámy, vážení pánové, komunisté nejenom že po roce 1948 rozkradli malé, střední i velké podniky, ale to, co bylo asi nejhorší, je, že taky kompletně zničili veškeré obchodní, profesní vazby, a to tak, jako kdyby to podnikání posypali DDT, a toho, kdo se bránil, tak zavřeli. A můžeme asi předpokládat, že to byli lidi, kteří mohli být solí této země.
To byl pan poslanec Beitl.
Já bych chtěl zareagovat prostřednictvím vás, pane předsedající, na paní poslankyni Pěnčíkovou, která tady říkala, že je ráda, že jsme zmínili aspoň jeden podnik, který přežil.
Děkuji.
Ještě jednou dobrý den, paní a pánové.
Děkuji. Pan poslanec Kaňkovský, faktická poznámka.
Já bych ještě prostřednictvím pana předsedajícího reagoval na váženého kolegu Plzáka. Já pevně věřím, že bude dál pokračovat. Tady se pak musíme bavit celkově o struktuře a vůbec o systému veřejného zdravotního pojištění i případného připojištění.
Než ji ukončím, pane navrhovateli, já jsem zaznamenal ve vašem úvodním slově váš úmysl navrhnout prodloužení a to musí zaznít teď v obecné rozpravě, protože jinou nemáme v prvém čtení.
Jak jsem avizoval ve svém úvodním vystoupení, dovoluji si navrhnout prodloužení lhůty na projednání ve výborech o 20 dní, celkově tedy na 80 dní.
Ještě jednou se ptám, zda je zájem o vystoupení. Není, takže končím obecnou rozpravu. Je zde prosím nějaký jiný návrh na garanční výbor? Ne, tak můžeme přistoupit k hlasování. Hlasujeme tedy o přikázání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu. Zahajuji hlasování. Hlasování číslo 83, přihlášeno 141 poslanců, pro 132, proti nikdo. Návrh jsme přikázali výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Prosím, máte slovo. Ano, rozuměl jsem tomuto návrhu. Takže budeme hlasovat o tom, abychom přikázali projednání tohoto návrhu zdravotnímu výboru. Kdo je pro? Návrh jsme přikázali k projednání zdravotnímu výboru. V obecné rozpravě zazněl návrh na prodloužení lhůty o 20 dní. Návrh přednesl zástupce navrhovatelů pan poslanec Kaňkovský. Zahajuji hlasování. To znamená, že jsme schválili prodloužení lhůty. Končím prvé čtení projednávání tohoto návrhu zákona. Z dnešního jednání Poslanecké sněmovny se v době od 14.30 do 19 hodin z pracovních důvodů omlouvá pan poslanec Ivo Vondrák.
Děkuji. Přitom skutečnost, že dovolání neobsahuje údaj o tom, v čem žalovaný spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání, postačí k odmítnutí dovolání podle usnesení Nejvyššího soudu. Zaráží nás totiž skutečnost, že obě dovolání byla přidělena stejnému senátu, a opakuje se tak naše zkušenost, kdy na Městském soudu v Praze jsou téměř všechna řízení související s naší kauzou od roku 2012 vedena dvěma soudci, když jejich rozhodnutí trpí vážnými vadami. Já to říkám kvůli tomu, abychom si ujasnili, v jaké jsme situaci. Není pravda, že bych tím chtěl obviňovat jenom, pane předsedo, vás, ale já jsem interpeloval případ Mototechny v Českých Budějovicích několikrát, naposledy vůči panu ministru Pelikánovi pod tiskem 603. Měl jsem předtím již dávno rozhodnutí o tom, že nejvyšší státní zástupce prověří skončenou věc, protože první policista, který to vyšetřoval, řekl, že k trestnému činu nedošlo. Když se to prověřovalo jako skončená věc při postupu těch jednotlivých částí policie a státního zastupitelství, tak ten, kdo to prověřoval jako skončenou věc, dospěl k závěru, že k trestnému činu došlo. Nezaplatili ničeho! K tomu byla samozřejmě celková dokumentace. A já se ptám, jak je možné, že někdo kryl tento privatizační podvod, když od počátku bylo zřejmé i podle tehdy platného trestního zákona, že jsou připraveni na to, aby nikdy nezaplatili ten majetek, aby ho dále užívali a svým způsobem okradli tak stát a i ty ostatní podnikatele. To už je věc, která nemůže být bez úmyslu. To není nedbalostní trestný čin. Prostě není možné říct, že to byl legálně nabytý majetek, když k legálnímu nabytí nedošlo.
Ten proces byl asi složitý, o čemž svědčí pokus o atentát na tehdejšího prezidenta tohoto fondu. To je mi srovnání. Tak je to špatně? V každém případě je to násobně lépe, než když tuto zemi řídila KSČ. Je to dar, který v roce 1988 byl podpultové zboží a byl jenom ze známosti. Kdyby nebyly po roce 1948 všechny majetky ukradeny, nebylo by třeba po roce 1990 vůbec nic privatizovat.
To byl pan poslanec Krejza. Děkuji, že jste to přijal a posadil se. Nyní tedy požádám o vystoupení na faktickou pana poslance Oklešťka a připraví se pan poslanec Skopeček. Je přítomen, ale nehlásil se, ale mám vás na displeji, takže vás odmažu. Dobře, tak pan poslanec Skopeček a pak vás odmažu.
Chci jenom položit otázku, proč jsme museli v 90. letech privatizovat. Díky privatizaci vzniklo po desetiletích soukromé vlastnictví, bez kterého podle mého názoru svobodná společnost nemůže existovat. Transformace byla jednoznačně úspěšná a jsou na to data, když to srovnáme i s dalšími zeměmi, kde v roce 1989 komunismus padl. Nárůst životní úrovně, zlepšení životního prostředí, návrat zpátky mezi moderní západní státy je zcela jasný. A to, jak dneska žijeme, žijeme díky tomu, že v 90. letech se transformace zvládla a byla nejúspěšnější z postkomunistického bloku. Ten tým ekonomické transformace byl samozřejmě širší. Pan Kočárník a další. Moc jim děkuju, že můžu žít v kapitalismu, i když se ho současná vláda snaží dalšími regulacemi ničit.
Děkuji. Prosím, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající.
Děkuji.
A tak například mluvil o tom pan poslanec Krejza, o stavu životního prostředí. Podobné zlepšení můžeme vidět i v případě tuhých znečišťujících látek. Je pravda, že od roku 2000 stav životního prostředí v zásadě stagnuje, v mnohých oblastech je do dneška problematický. Ale zejména v Moravskoslezském a Ústeckém kraji právě v letech transformace došlo k výraznému zlepšení životního prostředí. Kdo chce, tak si ta čísla najde.
Děkuji.
Můžete si o nás říkat, co chcete, ale vytvářet tady falešné pojmy... Byli to komunisté, kteří sebrali majetek drobným podnikatelům, drobným živnostníkům i velkým podnikatelům. Vy jste byli ti zloději. Byla to restituce. Byl to prodej malých obchodů v rámci aukcí. Byla to velká privatizace, malá kuponová privatizace. Těch forem návratu státního majetku zpátky do rukou soukromých vlastníků byla samozřejmě celá řada forem. A můžeme vést akademickou debatu o tom, která forma byla lepší, zda se jedné formě měl dát větší důraz, druhé menší. Nicméně byl to reálný proces. Nebylo to aplikované ekonomické cvičení v laboratoři. Byla to prostě politická otázka. Takže jediný, kdo tady kradl, byli komunisté.
Na tuto interpelaci rovněž bude odpovězeno písemně. Pan poslanec Marek Výborný bude interpelovat pana ministra Jana Hamáčka.
Děkuji za slovo. Druhým kandidátem, jak je známo, byl zástupce Ruské federace Alexandr Prokopčuk. Mimo jiné i v kontextu zprávy Bezpečnostní informační služby o rizicích z minulého týdne považuji vaši odpověď za velmi důležitou. Děkuji.
Pan poslanec Václav Klaus bude interpelovat pana ministra Roberta Plagu.
Takže vážený pane nepřítomný ministře, děkuji za odpověď, kterou očekávám v průběhu zákonné lhůty.
Bude odpovězeno na vaši interpelaci písemně. Není přítomna v sále, takže její interpelace propadá. Paní poslankyně Pavla Golasowská ruší svou interpelaci. Pan poslanec Jan Zahradník je v sále a bude interpelovat pana ministra Dana Ťoka.